Budeme pokračovat dalším bodem. U stolku zpravodajů zůstali pan ministr financí Andrej Babiš a pan zpravodaj garančního rozpočtového výboru, pan poslanec Roman Kubíček. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Táži se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, prosím, nemáte zájem. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
To bude velmi jednoduché a stručné. Nebyly vzneseny žádné pozměňovací návrhy. Rozpočtový výbor přijal usnesení a doporučil ke schválení.
Nejsou pozměňovací návrhy. Přikročíme tedy k hlasováním o celém návrhu zákona. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Pana zpravodaje nahradí pan poslanec Jiří Dolejš. Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Děkuji za slovo. Abych vysvětlil, co a proč v této věci Ministerstvo financí po celou dobu prosazovalo a k jakým krokům jsme přistoupili v zájmu toho, aby tento zákon mezi vámi nakonec našel dostatečnou podporu.
Dámy a pánové, netýká se to zdaleka jen a výhradně starostů. A to bych chtěl také připomenout. To jsou prostě absurdní představy, které nejen nesdílím, ale které nejsou pravdivé. A jsou tam minimální pracovní místa. To znamená, lidem na Šumavě se skutečně nijak zvlášť dobře nežije. Prostě nejsou to oblasti, kde by se skutečně jednoduše žilo. To je jedna skupina toho sporu. Já si to nemyslím. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Ať se na mě nikdo nezlobí.
Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo je proti tomuto návrhu?
Dále je to pod bodem C2, také pana kolegy Ondráčka, formulační změna.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Tento návrh nebyl přijat.
Poslední z pozměňovacích návrhů je pan kolega Černoch.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Jsem přesvědčen, že o všech návrzích bylo hlasováno. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? Otevírám další bod a tím je Otevírám rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dostáváme často otázku, který z těch 16 bodů pokládáme za společensky nejnebezpečnější, a odpovídáme, že to není ani tak otázka pořadí té nebezpečnosti jako toho, že je toho moc. Že je toho strašně moc a že je to v krátkém časovém úseku. Ať už je to prolomení domovní svobody, ať už je to cenzura internetu, ať už je to otázka neskutečného množství registrů, kde zjišťuje státní moc o občanovi úplně všechno včetně jeho intimních chorob. Tam všude uměla jenom zrušit to, co bylo schváleno předtím, aniž by nahradila jakýmkoliv rozumným systémovým opatřením z vlastní dílny. Tam je obrovský deficit, tam se dá říct, že se jedná o ztrátu času. Ale je přímo posedlá, posedlá sběrem dat od svých občanů, kterých již teď je takové množství, že jsem si jist jako dlouholetý státní úředník i politik, že prostě není v kapacitních možnostech státu ta data zpracovat efektivním způsobem pro lepší správu země, ale že budou sloužit jedné jediné věci: V okamžiku, kdy se to bude hodit, probrat to neskutečné množství všech dat a občanovi dát najevo, že o něm víme tolik, že by měl radši držet ústa a krok.
To je každé úplně jiný právní institut. Možná že se změnil názor předkladatel, že chce jiný právní institut. Tomu já rozumím. Ale pak musí proběhnout tento návrh ve druhém čtení a opravdu nám nemůže být přednesen ve třetím čtení jako legislativně technická připomínka. Já o nich tvrdím, že legislativně technické opravdu nejsou.
Děkuji panu poslanci Marku Bendovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chtěl jsem dodržet jednací řád, abychom tedy přistoupili k proceduře hlasování, protože argumenty zazněly. Ale byly tady v té proběhlé diskusi neustále vraceny dotazy, co máme za výhrady konkrétně k této novele zákona. Zdůrazním pouze několik věcí, jsou legislativního charakteru. Už v době vydání nařízení vlády o zřízení Národního parku Šumava mohl být národní park zřízen pouze a jenom zákonem. Parlament výslovně mnohokrát odmítl zřídit Národní park Šumava zákonem, jak to vyžaduje ústavní pořádek České republiky a výslovně i zákon o ochraně přírody a krajiny. Tak ani tato novela to nenapravuje. Ale řeknu jenom jednu podstatnou věc, kterou jako strojař a člověk v praxi živící se právě normami a matematikou a fyzikou, je pro mě zcela neuchopitelné. Já tomu nerozumím, protože tady se ochrana přírody povyšuje a rozšiřuje a bezzásahová území mají představovat takové plochy, kterým já už nerozumím. Chápal bych, že současné první zóny, pokud přejdou do nové dikce zákona, ano, vyhlašme tam klidně 100 % bezzásahovosti, změňme tam návštěvní režimy. Ale nedělejme to na celou plochu vyhlášenou zákona, který kopíruje původní chráněné krajinné oblasti. Tam se dopouštíme hrozné legislativní věci a v rozporu s tím, co jsem říkal, že právo zde není postaveno na řádném fundamentu.
Pan zpravodaji, máte slovo.
Ještě než se Poslanecká sněmovna rozpustí a o této zemi budou střídavě každý měsíc jednou hlasovat krajská zastupitelstva včetně národních otázek, tak bych se rád vyjádřil k vystoupení pana kolegy Bendy, kterého si velmi vážím jako dobře formulujícího právníka. Nicméně vzhledem k tomu, že legislativně technické připomínky, které jsem načetl, mi byly dodány legislativním odborem, a protože jsem se zabýval také tiskem jako celkem, jsem přesvědčen o tom, že všechny je možné vnímat jako legislativně technické připomínky. Ale samozřejmě Sněmovna je suverén a je potom schopna hlasováním rozhodnout, zda je takto akceptovat bude, nebo nebude.
Zákonem o Národním parku Šumava se zabývám od roku 1998 a navrhl jsem ho čtyřikrát. Co mě nejvíc urazilo teď před třetím čtením: dopis pana předsedy Ambrozka, který byl poslancem této Sněmovny, ministrem životního prostředí a nechci připomínat výsledek jeho hospodaření s fondem životního prostředí. Druhý úplně lživý argument je ten, že samozřejmě je ta ochrana tím větší. Prosím vás, z legislativního hlediska, z pohledu tvorby zákonů je samozřejmě zařazení všech národních parků do zákona 114 mnohem nebezpečnější pro ty parky, než je samostatný zákon o jednotlivých parcích. Podotýkám, že nejcitlivější na tom, co je předmětem toho parku, je samozřejmě hranice parku a tu samozřejmě mohu při otevření zákona 114 měnit pozměňovacím návrhem. Ale není to tak vždycky. Není to tak vždycky.
Pak je ovšem jenom otázka času, než to někdo prolomí. Takže o to tady běží. Takže na otázku jsem odpověděl já.
Děkuji, pane předsedající. Ano, tak dlouho to děláte selektivně, až 90 % veškerého bohatství a výrobních prostředků ovládá 1 % obyvatel celé planety a na těch 99 % zbývá ten zbyteček. Opravdu, to je selekce, která si zaslouží obdiv, ale jenom toho jednoho procenta obyvatel planety.
Ale protože by tuto debatu mohl sledovat někdo a mohl by bez znalosti všech informací podlehnout tomu, že chceme, aby snad někde byly informace o tom, kolik má kdo na účtu v jaké bance, tak rozhodně ne, ne a ne. Nic víc, nic méně. Takže se prosím zbytečně nestrašme.
Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova navrhovatele.
Já jsem tedy vůbec nepochopil vystoupení pana poslance Kalouska. Takže to je projekt, který je tady na stole strašně dávno. Takže fakt tomu nerozumím, protože vy neříkáte pravdu. Nevím, co je na tom nesvobodného. Dnes orgány trestního řízení, když chtějí mít informaci o někom, který pravděpodobně páchá trestnou činnost, tak píší dopis na 45 bank nebo 50 bank a potom čekají měsíc, 40 dní. A samozřejmě někteří - v rámci private bankingu se stávalo, že dostali avízo, a potom ten stát, když byl spáchán ten zločin a byly ukradeny peníze, tak přišel pozdě. Takže já skutečně nevím, o čem tady je debata. Je to jenom pro policii nebo státního zástupce nebo jiné orgány. Takže to jsou všechno nepravdy. A vůbec nechápu, proč tady vystupovala paní kolegyně Langšádlová o zadlužování. Tak nejvíce tuto zemi přece zadlužil pan Kalousek, 670 miliard, a je to spočítané na den ve funkci. Takže my určitě nezadlužujeme. Tak o čem mluvíte?
Není zájem o závěrečná slova. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám také stanovisko k nim před hlasováním.
Hlasovací procedura v tom případě bude poměrně jednoduchá. A na závěr budeme hlasovat o zákonu jako celku.
Tak. Ptám se, jestli má někdo nějaký jiný návrh procedury.
A po projevech pak mnozí za mnou přišli a děkovali mi, že jsem to vyslovil, a říkali: to víš, my se bojíme to říct, na nás by přišla zítra kontrola. Na ně by přišla zítra kontrola už na základě těch dat, která jsou teď k dispozici. Ale ono jich bude čtyřikrát tolik. A já jsem se vás chtěl zeptat, zda si to všichni uvědomujete. Protože mnozí z vás se mohou snadno stát obětí tohoto státního přístupu k občanům, kdy už to není servis svým občanům, ale kdy je to vrchnost vůči svým poddaným.
Jak bylo inzerováno, v tento moment si bere klub TOP 09 deset minut přestávku do 10.30 a v 10.30 navazujeme přímo volbou předsedy vyšetřovací komise.
Nejdříve slíbené malé okénko do minulosti. V té době se spustil zpětně jen obtížně pochopitelný sled událostí, které vedly k tomu, že po více než roce se zde nad stejnou věcí scházíme znovu. Jeho kontroverzní pozměňovací návrhy k vládním návrhům zákona nejdříve donutily v létě 2015 vládu ke stažení příslušné novely ze Sněmovny. Druhé dítě se vylilo jen několik měsíců poté a jmenovalo se vládní návrh zákona o pojišťovnictví, který s problematikou přepojišťování a provizí nijak věcně nesouvisí. Kvůli tomu legislativnímu dobrodružství má dnes Česká republika stále nepořádek na trhu zprostředkování v pojišťovacím sektoru a navíc čelí hrozbě finančního postihu za nesplnění povinnosti transpozice evropského práva do tuzemského právního řádu. Nyní už ke konkrétním námitkám, které zde v rámci druhého čtení prezentoval pan poslanec Šincl. S tímto však ovšem nemohu souhlasit. Tento těžce vybojovaný kompromis ctíme. Nechápu proto, že i tento koaliční návrh byl zpochybňován novými pozměňovacími návrhy koaličního poslance. Původní pozměňovací návrh poslance Šincla z roku 2015 obsahoval řadu problematických ustanovení, která na rozdíl od toho, co je předmětem současného kompromisního vládního návrhu, nebyla pro Ministerstvo financí akceptovatelná a kterou jsme zásadně odmítli. Jedná se zejména o zavedení stropu pro provize a velmi nedůslednou ochranu spotřebitele. Do působnosti měla být zahrnuta riziková životní pojištění bez výjimek. Takový typ státního zásahu do regulace tržní ekonomiky nepatří, neboť přináší jednostrannou konkurenční výhodu na trhu, aniž by přinášel garanci pozitivního efektu pro klienta. Odkupné je obnos, který klient obdrží, pokud sjednané životní pojištění s investiční či spořicí složkou vypoví. Ačkoli Ministerstvo financí tehdy tento pozměňovací návrh podporovalo, v rámci koalice byl shledán jako nedostatečný. Klient by se tak ke svým prostředkům, jejichž zvýšení garantuje právě tato novela, dostal nejdříve až ve třetím roce trvání pojištění. Dámy a pánové, závěrem mi dovolte požádat vás o podporu vládního návrhu, a tím i o ukončení dlouhého martyria, které jsme s tímto zákonem za poslední rok prožili. Návrh považuji za kompromis, který přiměřeně zohledňuje zájmy všech dotčených stran - klientů, pojišťoven a zprostředkovatelů.
Spíše jde o to, že samozřejmě tím, že je to vládní návrh, tak je logické, že v jeho základech stojí určitá dohoda koaličních subjektů, a tudíž těžko lze na tuto dohodu mít nároky, že neřešila to, co řešit nechce, tedy v podstatě to, co trápí klienty, tedy enormní provize zprostředkovatelů.
Děkuji panu zpravodaji. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy.
Kdybychom se dohodli na tom, že nezavedeme žádnou regulaci, tak je to to nejlepší řešení. Skutečně existuje. Stává se, že klient předčasně ukončí smlouvu, uzavře novou a přijde o část již naspořených peněz.
To znamená, tady jednoznačně musím říci, že ti z nás, kteří odmítáme bezzásahovost, nejsme těmi zaprodanci developerů, jak nás někdy naši odpůrci označují. Nejsme ti, kteří by chtěli celou Šumavu zabetonovat, na její velké části vytvářet sjezdovky, golfová hřiště, lunaparky a podobné věci. Není tomu tak. Budeme bránit devastaci lesa masivními přírodními zásahy, jako jsou různé polomy nebo z nich plynoucí kůrovcové kalamity. Do tohoto procesu musí vstupovat lidé. Já možná řeknu jejímu vlastnímu osudu. Čili v těch nejcennějších územích bude zasahovat a přírodě v jejím rozvoji pomáhat. Ještě je čas, abychom tohleto učinili, ještě je čas, abychom se o to pokusili. Zamítnutím toho zákona by se pro ostatní národní parky příliš nezměnilo. To bych nerad řekl, ale tolik jim o to nejde, tolik nejsou zavlečeni, zainteresováni do té debaty. Zastupitelstvo Jihočeského kraje se takto silně jednoznačně vyjádřilo. Podobná vyjádření máme také i od Zastupitelstva Plzeňského kraje, tedy toho druhého kraje, který má tu čest, že na jeho území je Národní park Šumava. Máme tedy k tomu významný mandát regionální samosprávy. Připojují se k tomu, abychom tento zákon zamítli. Čili moje první výzva je výzva a prosba k hlasování pro zamítnutí tohoto zákona. Ani pro Šumavu se nic nestane. Předložil jsem celkem tři. To je můj třetí pozměňovací návrh. Pan zpravodaj pak na začátku po skončení rozpravy přednese návrh na proceduru.
Stanovisko garančního výboru? Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Místo u stolku zpravodajů si ponechá pan ministr financí Andrej Babiš a zpravodaj garančního rozpočtového výboru. Pan ministr má zájem.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, předmětem mého vystoupení bude uvést na pravou míru dezinformace a polopravdy, které k tisku 750 zazněly ve druhém čtení návrhu zákona. Opak je však pravdou. Přitom k předmětné změně nebyl ani přes dlouhou dobu projednávání tohoto sněmovního tisku vznesen žádný pozměňovací návrh. Změna definice pojišťovací činnosti byla mimo jiné posuzována i odborem kompatibility Úřadu vlády, jehož úkolem je posuzovat slučitelnost návrhu zákona s právem EU, a návrh zákona byl hodnocen jako plně slučitelný s právem EU. Podle jeho názoru může pojišťovna vyvíjet zprostředkovatelskou činnost pouze v odvětvích, pro která má udělené povolení k činnosti. V jiných odvětvích tuto činnost vyvíjet nesmí, jak výslovně uvádí směrnice. Položme si tedy otázku, co je skutečným důvodem této náhlé změny a hledání příkladů v jiných členských státech pro obhajobu navrhované změny. Tím se má zamezit ČNB jako dohledovému orgánu, aby provozování těchto činností zpochybnila. Ani takový existovat nemůže. Stejně tak se asi s předkladateli pozměňovacího návrhu shodneme na tom, že z těchto závazků přímo vyplývají činnosti jako správa pojištění, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb, investování, pasivní zajištění či preventivní činnost i činnosti, které jsou vlastní každému podnikání. Pokud by ministerstvo trvalo na takto vymezené pojišťovací činnosti, měli by předkladatelé pozměňovacích návrhů pravdu, že jde o neúměrně restriktivní výklad směrnice. Ale tak tomu přece není. Ministerstvo financí předkládá návrh, který nijak neuzavírá rozsah pojišťovací činnosti. V žádném případě svůj postup neobhajuje alibistickým schováváním se za bruselskou úpravu, ale považuje za správnou implementaci evropského práva.
Jenom bych chtěl říct, že to nejsou žádné teroristické návrhy, žádné návrhy ultras. A tady nám to v tom zákoně chybí. Teď už? K tomu bych se tady chtěl přihlásit.
Děkuji panu poslanci Junkovi. Vyvolal řadu faktických poznámek.
Kdo chce slyšet, slyší, kdo nechce slyšet, neslyší. A v případě tohoto zákona se zabýváme čím? Zabýváme se brouky, zabýváme se bylinami, zabýváme se stromy, zabýváme se zvířaty, zabýváme se rybami z jednoho prostého důvodu: máme Národní park Ale uvědomte si jednu věc. Šumava je naprosto odlišná. Ukažte mi jediný národní park u nás, kde uvnitř národního parku kromě šumavského národního parku jsou obce. Nejsou. To znamená, my z občanů a z lidí, kteří žijí na území Národního parku Šumava děláme občany - brouci, ryby, zvířata - šesté kategorie. Takže my neustále tady říkáme, že prostě musíme bojovat za lidi, musíme bránit lidi proti tomu, eventuálně proti tamtomu. Ale z obyvatel Šumavy děláme občany šesté kategorie. Řadíme je na šesté, možná sedmé místo. Tito lidé taky tvoří národ. Také tvoří populaci České republiky. Takže prosím, chraňte i tyto lidi. Nechraňte jen přírodu a krajinu. Protože už i ten název je zavádějící: ochrana přírody a krajiny. Kde tam máme ty obyvatele?